Prioritou musí být systémové předcházení postupnému vzniku nezaměstnanosti velkého rozsahu a s tím spojeného propadu tisíců našich občanů do vážných existenčních problémů. Tedy za SPD platí - podpora v době částečné zaměstnanosti ano. Ale hlavně - vládní návrh z možnosti čerpat tuto podporu vylučuje naprosto neoprávněně desítky tisíc našich zaměstnanců v pracovním poměru uzavřeném na dobu určitou, z kterých tak de facto dělá občany druhé kategorie a vystavuje je přiměřenému (?) pádu do příjmové a existenční chudoby. Proto jsme v SPD připravili k tomuto vládnímu návrhu své pozměňovací návrhy, které představíme v dalších fázích jeho projednávání. V předložené podobě je z našeho pohledu tento návrh zcela nedostatečný. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji. Nyní vystoupí paní poslankyně Věra Kovářová a připraví se paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím, máte slovo.
Kdyby to zaznělo z úst opozice, tak by to bylo přirozené, normální. Samozřejmě že nikdo nepochybuje o tom, že takovýto zákon potřebujeme, neboť ze zkušeností z ostatních zemí víme, že může fungovat velmi dobře a může podporovat hospodářský růst právě v době velké krize. To, co nám vadí, jsou některé parametry tohoto zákona. A vláda pak stanoví, ve kterém regionu, ve kterém odvětví a v jakém rozsahu.
Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Já navážu a budu tady mít faktickou na kolegyni Valachovou. Tak jsem rád, že to tady také takhle zaznělo. Tak se těžko hledá dohoda, která bude ve prospěch toho sektoru, a tedy udržení zaměstnanosti. Proč neřešíme tu otázku také individuálního pohledu na některé firmy a je to poměrně plošný pohled. Ty věci tam nejsou.
Stejně tak to určitě nezpochybňuje nikdo stran našich koaličních partnerů ve vládě. A informace, které jsem ověřila a které byly už dnes tady na plénu Sněmovny avizovány, svědčí o tom, že jednak proběhne schůzka se zástupci odborů a zaměstnavatelů a jednak proběhne schůzka všech politických stran, a pokud mám přesné informace, možná budou následně doplněny, tato schůzka všech politických stran už se připravuje.
Paní poslankyně Olga Richterová, připraví se paní poslankyně Hyťhová.
Já to zkusím shrnout poměrně stručně, protože mi přijde v pořádku přiznat chybu. A to je ta moje druhá otázka: jakým způsobem chce vládní koalice postupovat, když není jasné, jestli se shodne na tom naprosto klíčovém, a to je postupná cesta k objektivním kritériím, k předvídatelnému postupu ke spouštění té podpory v částečné zaměstnanosti. A tahle předvídatelnost musí být cílem. Samozřejmě já jsem opoziční poslankyně, nevím, jak probíhala konkrétně ta jednání, ale zajímal by mě - bohužel tady není - názor pana premiéra přesně na tohle. Jestli to poučení bude, že objektivní předvídatelná kritéria právě jeho vláda zavede. Konkrétní parametry toho, jak ten celý systém nastavit, jsou další věc. My jsme za Piráty poslali pozměňovací návrhy na výbor, kde to budeme zítra projednávat. Takže ta naše filozofie je podpořit klidně intenzivněji, ale po kratší dobu, umožnit přesměrování zdrojů, přesměrování obchodní činnosti atd. Ale to už jsou debaty víceméně technické a skutečně vhodné na pozměňovací návrhy. Jestli ten nepovedený návrh je první krůček, první schod, a jde se cestou k té špičkové státní správě, anebo nikoli. A teprve takovéto představení postoje by bylo skutečné poučení z chyby, jaké bych si od premiéra této země přála.
Děkuji. Nyní vystoupí paní poslankyně Tereza Hyťhová, připraví se paní poslankyně Aulická.
A vysvětlím ty důvody proč. Takže i vláda to považuje za opravdu ostudné a za totální frašku, protože tady dneska ztratíme několik hodin něčím, co vlastně není ani vypracováno dobře, není to něco, co bychom tady mohli oslavovat, že jsme úspěšně projednali. Zkrátka by tady měl být návrh, který by měl být zpracován dobře, a ne to, co se tady dneska odehrává.
Chce udržet v době krize a podle toho se také bude chovat.

Ale bavíme se o celosvětové krizi a opravdu problémech, které jsme nikdo neočekával. Myslím si, že bychom se ze všeho měli ponaučit a zároveň se podle toho i chovat.

Nárůsty nemocných v rámci covidu stále neoslabují a spíše se bavíme o rostoucích číslech. A já jsem přesvědčena, že bychom se podle toho měli chovat.
Děkuji, vážený pane předsedající. Ale doufám, že i v této krátké lhůtě, v této krátké době se ještě dokážeme domluvit na úpravě parametrů tak, aby návrh získal maximální podporu zde v Poslanecké sněmovně, ale i v tripartitě. Možná jsem měla začít tou tripartitou. Debata o dalších parametrech samozřejmě musí proběhnout také.
Chceme podpořit všechny pracující lidi, aby jim zůstalo více peněz v peněženkách. Takže i z tohoto pohledu za této situace nízké daňové slevy pro pracující občany již neplní svůj účel a jejich nastavení je potřeba přizpůsobit aktuálnímu stavu. Protože podporují se tady různé skupiny lidí, ale na pracující lidi se tady úplně zapomíná, proto 12 let jim nikdo v podstatě nepřidal tím, že by jim zvýšil slevu na poplatníka. A to je skutečně otřesný stav. A myslím, že teď je vhodný čas náš návrh přijmout. Takže se podívejte, jak vláda zaspala. Minimální mzda už je skoro jednou tak vysoká, ale podpora pracujících rodin se v podstatě zvýšila nulově. Je tedy skutečně tristní, že k tomuto našemu návrhu zákona, abychom pomohli pracujícím lidem, už vláda dala stanovisko. A nedala kladné stanovisko! Samozřejmě by se to týkalo i daňových slev pro pracující invalidy ve všech třech stupních. Invalidy je potřeba na maximum podpořit. Tady bych poznamenal, že hnutí SPD se opakovaně snaží podpořit právě ty nejnižší důchody, ty nejnižší invalidní a starobní důchody. Protože vláda si neuvědomuje, že za ty důchody, které mají třeba 8 až 10 tis., to jsou ty nejnižší důchody, se prostě nedá vyžít. A občané se bojí mít více dětí, protože se prostě bojí, že je neuživí. Musím říci, že tento zákon platí ve většině zemí EU. Dokonce ho přijali i na Slovensku. Chápu, že ty mají asi největší šanci na to, že projdou.
Ano, děkuji, poznamenal jsem si.
Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, za předkladatele návrhu sněmovního tisku 978, novela zákona o platu představitelů státní moci, který podepsala skupina poslanců Ivan Bartoš, Jan Bartošek, Vít Rakušan, Mikuláš Ferjenčík a další, předkládám návrh na zařazení tohoto bodu do programu dnešní schůze, a to za bod chráněný účet. Jde tedy o návrh, který ve zkratce znamená zmrazení platů ústavních činitelů na rok 2021, a my tím sledujeme ten princip, který i v Poslanecké sněmovně dlouhodobě hájíme, že platy politiků by se měly odvíjet od situace v ekonomice. Není to tedy žádné sebemrskačství nebo nějaká devalvace práce poslance, kterou samozřejmě každý volič může posoudit ve volbách. Naše ekonomika trpí, statisíce lidí mají nižší příjmy, mají povinnosti navíc, stát se zadlužuje, máme deficit hospodaření 500 miliard korun. V této situaci by skutečně bylo nemístné, aby došlo ke zvýšení platů ústavních činitelů. Proto předkládáme návrh rychlého řešení záplaty, která se týká roku 2021, protože nikdo neví, jak se situace bude dál vyvíjet, jak dlouho tady s námi bude koronavirus. Týká se to tedy jak politiků, tak členů různých rad, tak se to týká představitelů justice, soudců a státních zástupců. Tento návrh je v souladu s Ústavou České republiky a při jeho zpracování jsme postupovali s plným respektem k nezávislosti justice. Ústavní soud vyjádřil ve své judikatuře dva základní principy, od kterých by se měla odvíjet úprava, a to zajištění stabilního materiálního zázemí, které je vyjádřeno tím, že soudcům by neměl plat klesat. Je to tedy provizorní návrh, nevíme, co bude za rok. A během toho času, který díky tomu získáme, získáme možnost připravit koncepční řešení, na kterém pracujeme s panem kolegou Nacherem, s hnutím ANO, tak aby se odvíjela výše kompenzace ústavním činitelům od některé objektivní veličiny, například od hrubého domácího produktu, tak aby se valorizovalo v časech, kdy se daří ekonomice, tak aby platy ústavních činitelů tomu odpovídaly, případně podle průměrné mzdy v ekonomice. To by byl koncepční návrh, který bychom připravili do konce volebního období a který by navázal na toto jednorázové řešení.
Vím, že v politice se toho za posledních sedm dnů odehrálo mnohé, ale zkusme si připomenout, proč jsme se dneska sešli. Ve výborovém týdnu, sice na řádné schůzi, ale v mimořádném termínu. Sešli jsme se proto, že vláda pro svůj záměr schválit kurzarbeit ve zkráceném řízení ve stavu legislativní nouze získala jeden hlas v Poslanecké sněmovně. Jeden hlas. Velmi kulantně řečeno, ale proč ne, buďme zdvořilí. Ten návrh zákona se nepovedl. Já bych očekával možná něco jiného. Takhle nám hrozí, že budeme projednávat desítky pozměňovacích návrhů.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Dále pan poslanec Koten navrhuje zařadit tisk 591, novela trestního zákona, jako nový bod do pořadu této schůze. Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy, které zazněly, a budeme hlasovat o pořadu této schůze jako celku. Ptám se, kdo je pro.
Za omluvenou ministryni práce Janu Maláčovou uvede z pověření vlády tento bod ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček.
V oblasti zaměstnanosti návrh zavádí nový institut - podporu v době částečné zaměstnanosti - který přebírá právě parametry a postupy osvědčeného programu Antivirus a doplňuje je o některé další podmínky pro její poskytování. Poskytování podpory v době částečné nezaměstnanosti bude aktivováno nařízením vlády po předchozím projednání s tripartitou a při splnění zákonem stanovených podmínek. Podpora v částečné nezaměstnanosti pak bude náležet zaměstnancům zaměstnavatele, na kterého se budou vztahovat zákonem o zaměstnanosti stanovená opatření. Stát tak bude moci částečně převzít náklady zaměstnavatele spojené s finančním zabezpečením zaměstnance v případě stanovených překážek v práci. Platbami pojistného nad rámec skutečného výkonu práce však nadále zatížen bude, čímž dojde k finančnímu zainteresování zaměstnavatele nepříznivou situaci také řešit. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi vás požádat o podporu potřebného zákona, který je výsledkem intenzivních jednání. Je to samozřejmě kompromis, ale předpokládám, že o tom budeme vést dále i diskuzi.
Děkuji, pane ministře. Zpravodajkou pro prvé čtení je paní poslankyně Lenka Dražilová. Prosím paní zpravodajku, aby se ujala slova. O tomto návrhu můžeme hlasovat, pokud nezazní veto dvou klubů. Mám zde přihlášku pana předseda Kalouska... Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Návrh nebyl schválen, lhůta nebyla zkrácena. Tím jsme se vyrovnali se všemi návrhy, o kterých jsme měli hlasovat. Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce, končím projednávání tohoto bodu.
Další problém, který vidíme v tomto návrhu, je rozsah. Budeme reagovat a vezmeme si příklad právě z Německa, kde se rozlišuje, zda zaměstnanec má děti, nebo děti nemá, a v tom případě je ten příspěvek vyšší. Je ovšem také jasné, že je potřeba dlouhá diskuse o jednotlivých parametrech, tak aby byly skutečně efektivní. Proto klub STAN předloží pozměňovací návrhy v dalších čteních. Pokud tento neprojde, tak podpoříme propuštění do druhého čtení.
Už jsme avizovali, proč to tak chceme. Jde o to, že chceme zachovat kvalifikovanou práci i pro případné ochlazení nebo zhoršování ekonomické situace země, a domníváme se, že tady se vzácně shodují zástupci zaměstnanců i zaměstnavatelů a že bychom jim měli naslouchat.
Jedná se o selektivní podporu, která řeší opět problém nadnárodních montoven. Zásadním způsobem znevýhodňuje vyšší a kvalifikovanější pracovní sílu. Fakticky tak selektivně diskriminuje podnikatele se zaměstnanci s vyšší přidanou hodnotou. My potřebujeme zachraňovat nadnárodní koncerny, které budou potenciálně významným subjektem čerpání podpory? To je taková otázka. Tímto dojde zásadním způsobem k pokřivení pracovního trhu. Po skončení vyplácení podpory neefektivní firmy stejně zaniknou či silně zredukují počet svých zaměstnanců. Po tomto krachu budou chybět prostředky na sanaci ztrát těchto zaniklých firem. To znamená, že si vláda vytvořila schodek státního rozpočtu, který projídáme, místo využití na efektivní investice. Navíc ta doba 12 měsíců je dost dlouhá. Za další si myslíme, že v lidech vzniká pocit, že normální je nepracovat. Lidé jsou doma, ztrácejí pracovní návyky, ale hlavně nemají motivaci shánět nové pracovní uplatnění. Ti, co momentálně nemají bohužel své uplatnění. Ty nejohroženější oblasti toto opatření stejně nezachrání, například oblast gastro a podobně. Málokdo z podnikatelů má totiž v této oblasti větší rezervu na úhradu odvodů a části mezd, které hradí ze svých vlastních zdrojů. Výrok naší představitelky teď už zadlužené vlády, paní ministryně Benešové, že podnikatel musí mít - cituji - vatu, je opravdu k pláči, protože si myslím, že rozhodně tato situace je trošku jiná a mnohem horší. Takže za nás tedy říkám ještě jednou, že tento návrh nepodpoříme. Kdyby vláda tento návrh zpracovala, byl by kvalitní, nebyla by tam takhle dlouhá doba a určité věci by se z toho samozřejmě úplně vypustily, zkrátka předělaly, tak by se o tom dalo uvažovat. Ale v tomto případě, tak, jak je nám dneska ten návrh předložen, to považuji za naprostou ostudu, kterou vůbec nemá smysl dále komentovat. Takže děkuji za pozornost.
S přednostním právem nyní vystoupí pan předseda Zbyněk Stanjura. Prosím, máte slovo.
Ten návrh zákona dává ohromné pravomoci vládě. A chci říct kterékoli vládě, nejenom této, abychom si uvědomili. Myslím si, že to není správné a je to věc, kterou bychom měli ještě debatovat. Za prvé platí, že ten princip v obecné rovině občanští demokraté podporují a říkáme to celou dobu. To znamená 50 %, aby práci ten zaměstnavatel našel, pak těch 50 % se krátkodobě dá, aby pomohl stát. To jsou podle mě hlavní parametry, o kterých bychom měli diskutovat. Já vím, že vás nebolí, ale netrestejte je za to. Je to velká škoda. Když navrhneme, aby to platilo i pro malé firmy a živnostníky, tak najednou pro tuto významnou skupinu to neplatí.
Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající, za slovo.

A sice, za pirátský klub jsme posledně navrhovali projednat ošetřovné, aby do něj byli zahrnuti i dohodáři a živnostníci, lidé, kteří si platí nemocenské pojištění, aby měli šanci vůbec na ošetřovné jít. Předkládáme návrh týkající se zařazení sněmovního tisku 464, protože Piráti od roku 2018 navrhují zvýšení slevy na poplatníka, její valorizaci. A ten sněmovní tisk obsahuje nejenom valorizaci, zvýšení té slevy, ale i nové daňové příjmy pro stát. Je to řešení problému, který se týká jak lidí a jejich domácností, tak celkového řešení daní. Tento bod, sněmovní tisk 464, navrhuji k zařazení jako poslední bod této schůze.
Jenom velmi krátce. Na pana předsedu Michálka. Vláda dala k návrhu na zmrazení platů ústavních činitelů neutrální stanovisko. To je jediné a správné.
Děkuji.
Dobrý den, vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci.
Paní poslankyně, navrhujete nějaký nový bod? Nejprve budeme hlasovat o návrhu grémia, který je velmi jednoduchý. Ptám se, kdo je pro návrh grémia. Hlasování číslo 2, přihlášeno 98, pro 96, proti nikdo. My jsme jedním hlasováním zařadili i dali na první místo. Je to gremiální návrh, nikdo nevznášel námitku. U těch ostatních budu postupovat tak, že nejprve zařadíme vždy nový bod a poté budeme hlasovat o jeho pevném zařazení. Už to funguje. Kdo je proti zařazení nového bodu? Kdo je proti? Hlasování číslo 4, přihlášeno 96, pro 44, proti nikdo. Návrh přijat nebyl. Pan předseda Faltýnek navrhuje jako třetí bod zařadit tisk 922, návrh Ministerstva financí o dani z příjmů, tzv. paušální daň. Nový bod byl zařazen. A nyní jeho zařazení jako třetí bod dnešního jednání. Návrh byl přijat. Nyní zde máme tisky 669 a 92 - implementace evropské směrnice a poslanecký návrh týkající se nakládání se zbraněmi, v pořadí, jak jsem jej přečetl. Je tady návrh na jednotlivé... Nejprve tedy tisk 669, což je poslanecký návrh o nakládání se zbraněmi, zařazení nového bodu. Kdo je proti?
Jestliže musíme dělat změnu, a ta změna prostě přijde, ať se nám to líbí, nebo ne, tak ji využijme do maxima, abychom posunuli naše hospodářství, abychom posunuli naši ekonomiku k oblastem s vysokou přidanou hodnotou, abychom podpořili hospodářský růst do budoucna. Já věřím, že se nám to společně podaří. Prosím vás o podporu návrhu zákona, o propuštění přes první čtení, a znovu vás ještě žádám o souhlas se zkrácením lhůty.
S faktickou poznámkou paní poslankyně Tereza Hyťhová.
Je škoda, že to neprošlo i na zbývající měsíce, ale tak to je.
Děkuji.
Já jsem se k tomu jenom vyjádřila, ale myslím si, a stojím si za tím, že opravdu jste to vzala z více směrů.
A souhlasím s tím, co tady už zaznělo od mnohých, že nelze betonovat starou ekonomiku, nelze ji zakonzervovávat tímhle způsobem, ale my se musíme snažit investovat do restrukturalizace ekonomiky a do ekonomiky nové. Jednoznačně chybí jakákoliv snaha o aktivaci lidí ohrožených ztrátou zaměstnání. Tady opravdu není žádná snaha o nějakou motivaci k tomu, aby se lidé víc vzdělávali; Vůbec to neobsahuje tento návrh.